Jan Jirák 46, nebyl zvolen. Eva Katrušáková 21, nebyla zvolena. Zdeněk Mahdal 83, nebyl zvolen. Jaroslav Růžička 18, nebyl zvolen. V prvním kole tedy postoupil Petr Arenberger, byl zvolen členem Rady Českého rozhlasu. A poslední volební bod. Vydáno i odevzdáno 182 hlasovacích lístků. Pan režisér Vlastimil Venclík tedy byl zvolen členem Rady České televize. Rada je v tuto chvíli kompletní a tím tato volba končí.
Děkuji panu předsedovi volební komise. Byli jsme seznámeni s výsledky dopoledních voleb. Neomlouvá se z dnešního jednání ani ze zítřejšího. Takže tato omluva není platná, tudíž ji dále načítat nebudu. Jedná se konkrétně o senátora Pavla Štohla, Jiřího Buriana, Miloše Vystrčila, paní senátorku Miladu Emmerovou a Boženu Sekaninovou. To, aby zde kolegové ze Senátu mohli vystoupit, musíme schválit hlasováním. Já v této chvíli zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Schválili jsme vystoupení mnou jmenovaných senátorek a senátorů.
Omlouvám se. Nerad bych jmenoval.
A vy jste se sice přihlásil na faktickou, pane předsedo, ale s přednostním právem. Faktickou mažu a pan předseda Kováčik.
Paní a pánové, dobrý den. Dnes vystupuji poprvé a bude to velmi krátké. A úprava, která přichází, nám připadá ne úplně fantastická, ale přece jenom lepší než to, co bylo dosud.
Děkuji. Ano.
To je legrační, když předseda vlády je bývalý člen KSČ. Ale myslím si, že to, k čemu tady došlo, tak opravdu je pohrdání parlamentními pravidly, že návrh zákona není přikázán do výboru, do kterého věcně náleží. Protože přece jakou jinou věc by měl řešit výbor pro veřejnou správu než postavení úředníků a jejich práva a povinnosti? Myslím si, že to je dost nezodpovědné. Zneužíváte tím svoji hlasovací většinu - s komunisty, s SPD.
Pan předseda Stanjura a pan předseda Kováčik následně.
To, že v důležitých věcech hlasujete spolu, my to respektujeme, jenom nechápu, proč se stydíte. Já říkám, pokud je to pravda, tak je to dobře, mně to vůbec nevadí. Říkají tomu toleranční patent. V každém důležitém hlasování koalice funguje, což je normální, což je správné, to není nic divného. V každém důležitém hlasování hlasujete spolu. To je všechno pravda, ale jak to plnil? Já to všechno respektuji, nebudu si stěžovat jak na státního tajemníka ministr zdravotnictví, tak proč to tak protahujete? Paní poslankyně, nekřičte na mě. Nekřičte na mě!
Prosím vás, pane předsedo, oslovujte ostatní poslance mým prostřednictvím! Já jsem to viděl z vašeho pohledu a paní poslankyně kývala.
Oceňme pana místopředsedu Tomia Okamuru - nevím, čím prostřednictvím. Já jsem k němu zády a on to poznal z mého pohledu.
Ale prosím, pokračujte.
Já si fakt nestěžuji. Nestyďte se, vždyť to jsou vaši parťáci! Ale chcete! Jenom nechcete, aby se to vědělo. A my tu jsme od toho, abychom říkali: vždyť už tady je ta většina. My to vidíme. Jenom se za ni stydíte.
Děkuji a mám tady dvě přihlášky s přednostním právem - pan předseda Kováčik a následně pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A poprosím pana předsedajícího, aby zařídil, aby po mně nikdo nepokřikoval tady.
Prosím.
Nestydíme se také za to, že nechceme být ten otloukánek, třetí vzadu, nebo si to vyložte, kdo chcete, jak chcete, ale že chceme mít i kontrolní pravomoci, kontrolní role. A mimochodem, pane kolego Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, přesně to, co vy jste zmiňoval, tak přesně toho se služební zákon prostě netýká. A poslední zmínka, abych to tady dlouho neprotahoval. Tento bod jednacího řádu se od těch dob nezměnil.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedla návrh novely daňového řádu a některých daňových zákonů, jejímž předmětem je řešení aktuálních otázek týkajících se poskytování informací správci daně. Určitě si vzpomínáte na dlouhé projednávání této novely daňového řádu, kdy na půdě Poslanecké sněmovny byl již projednán a schválen, a proto nepovažuji za nutné jej znovu podrobně představovat. Jak si určitě pamatujete, proběhla zde ohledně tohoto zákona živá diskuze a sněmovní tisk byl předmětem několika pozměňovacích návrhů. Na prvním místě byla řešena problematika rozsahu a způsobu poskytování údajů správci daně ze strany advokátů a dalších příslušníků právních profesí. Na základě konstruktivních debat na toto téma jak ve výborech, tak na plénu jsme společně dospěli ke kompromisnímu řešení, do něhož byly zahrnuty pojistky garantující ochranu práva na právní pomoc a činnost právních profesí. Zejména se jednalo o zavedení specifických komunikačních kanálů jak na straně státu, tak na straně příslušných profesních komor. Dále byla například vypuštěna povinnost poskytovatelů platebních služeb sdělovat správci daně údaje o elektronickém bankovnictví. Jsem přesvědčena, že diskuze v Poslanecké sněmovně vedla ke zkvalitnění návrhu zákona, a ráda bych za ni opětovně poděkovala. Výsledný kompromis byl akceptován rovněž ze strany profesních komor a na plénu Během projednávání na půdě Senátu však bohužel došlo k zamítnutí návrhu zákona a jeho vrácení Poslanecké sněmovně. Z diskuze na plénu Senátu, která byla poměrně stručná, současně vyplynulo, že část senátorů bohužel vycházela z některých zavádějících informací, které se o návrhu objevily zejména v médiích. Opakovaně musím zdůraznit, že tento předpoklad je mylný. Ani v Senátu nezazněl žádný argument, proč by tomu mělo být jinak. Ostatně ani ve zbytku Evropy jsme na vyloučení možnosti získávat informace pro boj s daňovými úniky i pro vnitrostátní účely nenarazili. Kompromis, který byl učiněn na základě jednání na půdě Poslanecké sněmovny, byl ten, že u profesních komor tyto informace budou získávány pouze a výhradně pro mezinárodní spolupráci. Dovoluji si vás proto požádat o opakovanou podporu tohoto návrhu zákona v kompromisních znění, které bylo na této půdě již jednou schváleno. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, paní ministryně. Nechce. V tom případě otevírám obecnou rozpravu. V rozpravě jako první vystoupí pan senátor Pavel Štohl. Prosím, pane senátore, máte slovo.
Já začnu asi tím, s čím souhlasím, co tady zaznělo. Takže tady si myslím, že opravdu jsme ve shodě. A byly dvě varianty. Varianta jedna. Buďto tedy zamítneme celý návrh zákona, anebo přijmeme pozměňovací návrh. Nakonec Senát rozhodl o zamítnutí zákona.
Takže ty nám do toho nepleťte. Nebavíme se o dětech. Bavíme se prosím o dospělých. První poznámka. Druhá poznámka. Říct mi, že kuřáci se dožívají v průměru o sedm let kratšího věku, nevím, kdo to vypočítal, ale dejme tomu, že bych vám tuhle tezi věřil, a že tedy méně pracují a neodvádějí daně. Tak jen bych byl rád, aby ty věci fakt zaznívaly férově. Neviděl jsem k němu nikdy žádný reálný podklad. To je nějaký odhad, který si někdo vymyslel. Řekl, možná to v tom zdravotnictví něco stojí. Upřímně řečeno, ve zdravotnictví samotném není téměř nikdo, kdo by byl schopen vám říct ano, tato nemoc byla způsobena kouřením. To mi všichni doktoři potvrdí. Ano, jsou nemoci, u kterých se zvyšuje pravděpodobnost, pokud kouřím, že budu nemocen. Tak já jsem si to schválně vyjel. Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že kuřáci si zaplatí mnohem více, než ze systému v reálu spotřebují. A to do toho nepočítám ty důchody. Ale já nechci obhajovat to, jestli se má, nebo nemá kouřit. To je fakt rozhodnutí každého z nás. Jenom prosím, abychom se nemátli. Tak samozřejmě že nemáme. Jsme jenom prostí poslanci, každý s jedním asistentem. Kde bychom si asi sebrali peníze na analýzy a data? Stačí si ho jenom prohlédnout. Vadí vám osobně, že uvnitř restaurací se nesmí kouřit? Rozdíly preferencí podle typu restauračních zařízení, hospody, pivnice, vám vyjde, že určitě ano. A spíše ano je více než určitě ne a spíše ne. Tak mi řekněte, o čem ten průzkum svědčí. A to je váš průzkum. Ten jsem nezadával já. Ale to se třeba někdy dozvíme. Stejně tak, na straně 4 - další zajímavý koláč. Bude tomu rok, co začal platit protikuřácký zákon. Někteří trvají na jeho platnosti či žádají jeho zpřísnění. Jiní žádají o zmírnění nebo zrušení. Takže opět většina české společnosti si myslí, že to, co předkládají poslanci Benda, Veselý, Nacher a 85 dalších, je správný a moudrý úkon. Takže nás prosím vás nemaťte. Je to dobře a já věřím tomu, že se nám to podaří prosadit.
Tak, já děkuji panu poslanci. Nyní mám s faktickou poznámkou opět pana ministra Vojtěcha.
Myslím si, že je třeba se podívat na ten trend, který je tam zřejmý z mého pohledu. A kdo to chce vidět, tak to vidí. Takové řeknu až klišé, že kuřáci si přeci svou léčbu zaplatí. Dneska je tam zhruba 300 mld. korun. Ty zdravotní se odhadují někde na 30 mld. ročně. A kouření způsobuje nemoci, které jsou zkrátka preventabilní. Prostě nemusíte kouřit, ale jsou tady tisíce pacientů, kteří si svoji nemoc nezpůsobili. A jejich léčba stojí obrovské peníze. Často jeden takový pacient stojí třeba 20 milionů ročně, jeho léčba. Tak není lepší ty peníze zkrátka ušetřit a dát je na léčbu těch, kteří si svou nemoc nezavinili? A o tom já se bavím.
Tak, já děkuji za dodržení času. Příště, dobře. Tento bod je přerušen, a dokud nebude zařazen někde znovu do pořadu, tak už ho na této schůzi neuvidíme.
Ale jinak moc nechápu, proč bychom ho měli odsouvat někam jenom proto, že jsme ho nestačili dnes dojednat.
Já vám rozumím. Nicméně tento bod byl napevno zařazen na dnešek. A pokud je nějaký bod napevno někam zařazen a pak se nedojedná, tak už se v něm nepokračuje.
A těch předpisů, které se měnily, bylo několik desítek.
Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Byly tam zrušeny dvě sekce. Samozřejmě je to právo. Já osobně si myslím, že tak jak znám chod Ministerstva zdravotnictví, a myslím si, že už ho znám řadu let, tak si myslím, že vytvořit jednu takovou velikou supersekci bude pro fungování Ministerstva zdravotnictví velmi obtížné a velmi rizikové. Nicméně je to právo to takovýmto způsobem udělat. Nicméně to, co následovalo potom, bylo to, že bylo vypsáno výběrové řízení na tohoto - a můžeme ho nazvat - supernáměstka. Osobně musím říct, že takovému supernáměstkovi do budoucna nezávidím, protože si myslím, že to bude skutečně práce velmi obtížná vést takhle velikou sekci. Ale to ukáže budoucnost. To výběrové řízení proběhlo. Byl vybrán nejlepší kandidát. A to jsou věci, které potom nezapadají do té diskuse, která tady dneska probíhá: My to chceme nastavit, my to chceme nastavit, aby to bylo průhledné, aby to bylo funkční. Ale ve chvíli, kdy to nějakým způsobem nevyhovuje, tak to zase nějakým způsobem přiohneme. A to musím říct, že tohle mě mrzí, tenhle přístup, protože pak ta výběrová řízení nevyhlašujme a počkejme na to, až si upravíte ten služební zákon podle vašeho gusta, ale nedělejme tyto kroky, které si myslím, že jsou i ponižující vůči těm kandidátům, kteří se v dobré víře toho výběrového řízení zúčastnili.
Nyní se tedy rozhlédnu po sále, zdali někdo se chce ještě vyjádřit v rámci obecné rozpravy. Tímto končím obecnou rozpravu. Nyní se zeptám na závěrečná slova. Takže pane ministře, máte závěrečné slovo.
Děkuji vám, pane předsedající. Výsledky dotazníkového šetření ve služebních úřadech byly zohledněny v tomto návrhu. Co se týče zákona o státní službě, není o tom, aby řešil lustrační osvědčení, jak tady zaznívalo. Tohle je věc lustračního zákona. Bylo tady hovořeno o celé řadě novel. Tady jenom to upřesním na závěr.
Druhá skupina pozměňovacích návrhů - jedná se o body 1 a 4 a související body 7 a 8 - však znamená věcné změny v návrhu zákona a jejich akceptací by nedošlo u dotčených ustanovení k nápravě chyb. Pozměňovací návrhy Senátu vycházejí z toho, že se má při formulaci novely vycházet z posledního platného znění bez ohledu na účinnost jednotlivých schválených změn a bez ohledu na účinnost navrhovaných změn. Právě k tomu došlo v roce 2017, neboť jednotlivé novely nebyly z hlediska své účinnosti provázány, a právě toto se v předloženém návrhu zákona napravuje. Při akceptaci pozměňovacích návrhů by však nedošlo k nápravě, neboť by se účinná znění míjela. Na potvrzení správnosti vládního návrhu zákona a odmítnutí pozměňovacích návrhů lze ještě uvést, že by nebylo zřejmé, jak by se postupovalo například v případě, kdyby k přeznačení odstavců došlo k důsledku vypuštění určitého odstavce. Otázkou je, jak by se postupovalo, kdyby bylo potřeba například od 1. ledna 2019 změnit dosavadní odstavec 2, který však v posledním platném znění již neexistuje. Zde by se musela zásada o aplikaci posledního znění buď porušit, anebo dospět k absurdnímu závěru, že ustanovení již nelze změnit, neboť platně již neexistuje. K problematice platnosti a účinnosti by se dala jistě vést obšírná teoretická debata, ale myslím si, že již z toho, co bylo uvedeno, vyplývá jasně, že znění schválené Poslaneckou sněmovnou je správné. Námitky proti znění zákona nebyly vznášeny ani na resortní úrovni v rámci připomínkového řízení, ani v rámci projednávání na úrovni vlády, včetně pracovních komisí Legislativní rady vlády. Akceptace pozměňovacích návrhů by přinesla do legislativní i aplikační praxe nejistotu, zejména pokud jde o výsledné znění právních předpisů. Navrhuji proto schválit návrh zákona ve znění, které schválila Poslanecká sněmovna a které bylo postoupeno Senátu. Stanovisko k pozměňovacím návrhům je tedy nesouhlasné.
Děkuji paní ministryni. Zpravodajkou garančního výboru, což byl výbor pro sociální politiku, byla paní poslankyně Lucie Šafránková.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní ministryně už toho mnoho zmínila, já bych chtěla udělat jenom krátké shrnutí, že vládní návrh zákona má opravný charakter, neobsahuje žádné věcné úpravy, napravuje chyby legislativně technického charakteru, které vznikly v roce 2017 především v důsledku souběžného projednávání řady novel zákonů v sociální oblasti. Pokud se jedná o pozměňovací návrhy Senátu, některé nepřinášejí žádnou věcnou změnu a jedná se jen o jinak legislativně technicky vyjádřené novelizační body. Další pozměňovací návrhy - jedná se o pozměňovací návrhy pod body 1 a 4 a o související body - přinášejí věcný posun, avšak tyto návrhy neznamenají vylepšení návrhu zákona nebo opravu případných nedopatření znění schváleného Poslaneckou sněmovnou. Tyto pozměňovací návrhy by naopak přinesly do legislativní i aplikační praxe zmatek a nejistotu, zejména pokud jde o výsledné znění právních předpisů. Navrhuji proto schválit návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu.
Děkuji paní zpravodajce garančního výboru a otevírám rozpravu. V rozpravě jako první vystoupí paní senátorka Milada Emmerová.
Poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Do záznamu - s náhradní kartou číslo 5 hlasuje pan kolega poslanec Mašek. Dodatečně ještě přišla omluva pana poslance Ondřeje Profanta, který se omlouvá mezi 9.00 a 10.00 z důvodu návštěvy lékaře. Poté bychom pokračovali pevně zařazeným bodem 17, což je sněmovní tisk 76, druhé čtení. Poté bychom se věnovali případně dalším bodům dle schváleného pořadu.